Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Musím upozornit, že my už s nimi přicházíme několik měsíců. Podpořte nás a může to být na plénu.
S faktickou nyní vystoupí pan poslanec Nacher a připraví se pan poslanec Juchelka.
Teď jste v koalici a kritizujete, jak děláme my špatně práci opozice. Ano, vy máte většinu, vy nám to nemusíte zařadit, ale nevyčítejte nám, že nic nemáme, když my máme, jenom to přes vás nejsme schopni prosadit. To už je úplně absurdní.
Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Juchelka, připraví se pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo.
Také máme navýšení rodičáku jako novelu zákona na 400 000 valorizací, což jsme měli jako součást našeho předvolebního programu.
Ještě než dám slovo k faktické poznámce panu předsedovi Michálkovi, přečtu omluvy. Dále se omlouvá paní poslankyně Nina Nováková z dnešního jednání v době od 15.30 do 18 hodin ze zdravotních důvodů. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec a předseda klubu Jakub Michálek. Prosím, máte slovo.
To se bohužel dneska neděje.
Nyní s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Juchelka.
Je pravda, že pan premiér tady není, nevidím ho tady nikde. Já s panem Marianem Jurečkou jsem v kontaktu.
Jenom fakticky bych chtěl ujistit, vážené kolegyně a kolegové, že my se bavíme s ukrajinskou stranou. Ukrajinská strana v tuto chvíli si je vědoma toho a vlastně je s tím ztotožněna, že my se budeme maximálně snažit děti integrovat do českých škol. Tam v tom není žádný problém. Ale on může trvat rok, dva, pět let, nikdo neví. A v takovém případě distanční forma... Vzpomeňte si, kolikrát jsme v této Sněmovně diskutovali o tom, jakým způsobem trpěly české děti při covidu, při vzdělávání distanční formou, jak to zamezilo jejich sociálním kontaktům a jaké to mělo důsledky.
Jenom přečtu omluvu. Dnes se omlouvá pan předseda Michálek z osobních důvodů od 18.30 do konce jednacího dne.
On může tady v České republice standardně sám o své vlastní vůli se distančně vzdělávat, protože zůstane napojen na tu ukrajinskou školu. V okamžiku, kdy to ovšem dáme do zákona lex Ukrajina, tak tím poměrně zásadně zatížíme naše ředitele, naše učitele. A není to o tom, že by se musely plně integrovat do české školy.
Nyní pan poslanec Ivo Vondrák, po něm pan poslanec Josef Bělica. Prosím.
Jinými slovy řečeno, to nemůže zatížit vůbec naše ředitele. Čili já tomu rozumím. Je to v podstatě věc, která, ještě jednou, nedělá nic jiného, než rozšiřuje možnosti současné úpravy novely zákona.
Jako další s faktickou poznámkou pan poslanec Josef Bělica, po něm paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím.
Já se školstvím nezabývám, ale budu mluvit z praxe.
Mám zde řadu dalších faktických poznámek. Nyní tedy paní poslankyně Jana Berkovcová, potom pan předseda Marek Výborný.
Děkuji za slovo. A je to pro rodiče, kteří mají tu vidinu, že se skutečně vrátí.
Kdo je proti? A nyní proto otevírám obecnou rozpravu a mám zde prvního přihlášeného, s přednostním právem vystoupí pan předseda Jakub Michálek.
Zdražování je problematika, ke které jsme se vyjadřovali všichni, a i my Piráti jsme už od ledna upozorňovali na to, že bude potřeba nějakým způsobem lidem pomoci. Z hlediska středopravé politiky jsme považovali za správné řešení takovou podobu pomoci, kterou lidé uvidí pravidelně na svých účtech za energie, čili nebude to nějaká jednorázová pomoc, ale od té doby ta situace se už poměrně vyvinula. Dělají to tak, že vyplácejí jednorázový příspěvek a současně s tím mají koncepční dlouhodobé řešení. Samozřejmě jsou tady nějaké zdroje státu, které stát řekl, že použije na pomoc obyvatelům, čili není to pomoc na dluh, naopak. Samozřejmě u seniorů probíhá zákonná valorizace, to znamená, příjmy seniorů se valorizují velmi vysokou částkou, takže to drží krok s inflací. Vyšší zálohy už rodinám nabíhají dneska. Není to žádný příspěvek na dovolenou, ale výsledný návrh vychází z kompromisu tak, abychom skutečně dostali peníze k lidem, tam, kde jsou potřeba, a tam, kde můžou pomoci. Já si pamatuji, že jsme byli s panem kolegou Havlíčkem, místopředsedou hnutí ANO, v Debatě loni na podzim a tam jsme se bavili o návrhu na zavedení energetických voucherů. Skutečně, stát tady není v situaci, že by mohl rozdávat peníze na to, že bude někomu dotovat vyhřívaný bazén nebo sauny nebo podobné záležitosti. Samozřejmě je potřeba seriózně vést diskusi o tom, kde vzít zdroje na všechny tyto záležitosti. Za nás vstup do té debaty je, že bychom měli zavést solidární příspěvek z mimořádných zisků uhelných elektráren. To je místo, kde můžeme vzít peníze, oni teď vydělávají. Je to neekologické, jsou tam rtuťové emise a tak dále, jede to na výjimky. Ty zisky jsou desetkrát vyšší.
Potom mě tady paní místopředsedkyně několikrát řekla: Budete nám říkat. Ona vždycky trošku předvídá, co já budu říkat. Ne, nebudu to říkat, paní místopředsedkyně, prostřednictvím pana místopředsedy. My jsme s hejtmany dnes mluvili. Pokud jste tedy s nimi nemluvila po mém jednání ještě jednou a nepřesvědčovala jste je, aby to udělali jinak, tak do té doby mně všichni tvrdili, že krajské asistenční centrum nezavírají. To znamená, že krajská asistenční centra v jednotlivých krajích zůstávají v provozu. To je výsledek dnešního jednání s hejtmany. A to je přirozený vývoj. Takový přirozený vývoj bych očekával i u hlavního města Prahy, kdy my se s panem primátorem shodneme na deskripci a popisu problému. To znamená, že Praha je nejvytíženějším regionem, že Praha si určitě zaslouží relokační mechanismy. Já jsem s panem primátorem vedl jednání včera. Dnes jsme vedli s panem primátorem jednání ještě na půdě setkání s Asociací krajů České republiky. Učinil jsem všechny pokusy na té časové ose. A my se postaráme o to, aby k případným registracím docházelo i v jiných krajích v rámci České republiky, v těch nejméně vytížených. Rozhodně nikoho nebudeme posílat do těch krajů nejvytíženějších. To tak zatím stále ještě do konce nouzového stavu je. Já jsem se zatím od počátku celé té krize se všemi hejtmany a lokálními autoritami na všem dohodl. Takže já v klidu a klidným hlasem říkám, že zatím je Krajské asistenční centrum v Praze otevřeno. V pátek má pan primátor Hřib ještě schůzku s panem premiérem. Uvidíme, jaký bude výsledek této schůzky, třeba také něco přinese. Ale znovu říkám, já velmi oceňuji ostatní hejtmany, že nechávají svá krajská asistenční centra v provozu, protože to považuji za přirozené a v té situaci logické, a nevidím v celé té souslednosti událostí žádnou přidanou hodnotu zavřeného pražského KACPU pro řešení relokačních mechanismů v rámci hlavního města Prahy a ostatních regionů. To je názor, který říkám stejně. Říkám ho panu primátorovi, říkám ho hejtmanům, říkám ho novinářům, veřejnosti, říkám ho tady i vám. Je to vaše osobní rozhodnutí, je to vyjádření vaší odpovědnosti a je to rozhodnutí každého jednotlivého poslance podle nejlepšího svědomí a vědomí. Ale vůbec vás nenutím, rozhodněte se tak, jak chcete. Nikdy jsem vás tady k ničemu nenutil a rozhodně to tak nebudu dělat určitě ani dnes. Samozřejmě vás žádám o podporu tohoto zákona, protože si myslím, že je napsán dobře, je napsán tak, jak ho krajské autority potřebují, a víceméně se jedná jenom ubytovat, jedná o efektivním poskytování ubytování v režii státu a krajů. A já si myslím, že každý rozumný člověk, pokud nechce nouzový stav, což říká ve větě A, ve větě B přivítá řešení, které zajistí, aby situace byla pod kontrolou a nouzový stav nefungoval. Takže prosím každého rozumného člověka o podporu tohoto zákona.
Teď tu máme sérii faktických poznámek. První na řadě je pan poslanec Juchelka, připraví se pan poslanec Králíček. Tak, prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji moc, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme dneska ráno měli výbor pro sociální politiku a já nerozumím tomu, že jsme tam nemohli projednat tady tento pozměňovací návrh. Podle mě byl už dávno napsaný a stačilo jenom do různého nebo tam otevřít nový bod a mohli jsme tady tento pozměňovací návrh MPSV, který má dopad, jak jsem se dočetl teď, protože jsme se o tom aspoň v hnutí ANO dozvěděli v tuto chvíli. Já jsem nevěděl, že něco takového v systému je, protože dvě minuty předtím, než začínala Sněmovna, to teprve vložil někdo do systému, tak jsme se o něm mohli pobavit. Možná navrhnu naší paní předsedkyni nějakou přestávku. A skutečně to není žádné jako politikum, ale je to to, ale nevím, jestli třeba někdo z kolegů z opozice, z SPD o tom věděl a je na to připraven.
Proč jsme se tedy dnes opět scházeli na mimořádném výboru pro bezpečnost? A co se týče pozměňovacího návrhu pana Jurečky, ani na mimořádném výboru, dnešním mimořádném výboru pro bezpečnost, jsme tento návrh neprobírali. Nevěděli jsme o něm a ta debata by se vedla trochu možná déle a trochu jiným směrem.
Další s faktickou poznámkou paní poslankyně Peštová, připraví se pan poslanec Koten.
Když se vrátím k současné situaci u nás, tedy v České republice, kde rodiny i jednotlivci čelí velmi vysoké inflaci a skutečně významnému růstu velké škály základních životních nákladů, tak tady je dopad na některé osoby opravdu zdrcující, a pokud tu pomoc od státu nedostanou, tak se jejich sociální situace bude nadále zhoršovat. S přihlédnutím k tomu, co jsem teď říkala, tedy považuji vládní návrh za nedostatečný.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Marka Nováka a připraví se paní poslankyně Renata Oulehlová.
Jednorázově zalepíte jednu dírku z vašeho cedníku - vy mu tedy říkáte Deštník proti chudobě - která však do budoucnosti vůbec, ale vůbec nic nevyřeší. Předloženým návrhem říkáte všem lidem, kteří se starají o nezaopatřené děti ve věku nad 18 let do 26 let, že vás nezajímají, a je vám jedno, jestli se nezaopatřené děti připravují na budoucí povolání. Chcete z Česka montovnu, a proto středoškolákům a vysokoškolákům říkáte: Nechte studia a běžte makat, protože vás vaši rodiče již nebudou moci podporovat a živit? V první řadě si shromážděme data. Ke krachům poskytovatelů energií se přidal obecně energeticky nedostatek. Začal být problém s ropou, ale taky pšenicí, hnojivy a co já vím, co ještě najednou není a nebude, a naše vláda až dodnes nic. Ono jí to totiž vlastně vyhovuje, že lidé znehodnocují svoje úspory a generace získávané rodinné prostředky končí v kapitolách Ministerstva financí. Je drahý plyn a elektřina? Stát bohatne nebo rozhodně neprodělává a lidé si s tím už nějak poradí. Jenže ti lidé přestanou utrácet a příjmy státního rozpočtu se zásadně sníží. Dámy a pánové, uvědomili jste si, že vaším dlouhodobým nicneděláním a přihlížením na to, kam se dostáváme, jste vyrobili a dále vyrábíte čím dál větší skupinu občanů, kteří budou závislí na sociálních dávkách? Nežijeme ve světě sami, i když se to leckomu z koalice může za zdmi těchto budov klidně zdát. Poučení máme všude kolem nás. Pokud by tato vláda zastropovala ceny energií jako v jiných zemích, ubyla by potřeba navýšení mandatorních výdajů, a tím i prohlubování schodku rozpočtu. Ale já vás mohu ujistit, že budou i další měsíce. A to vůbec neřeším fakt, že se tato vláda díky svým experimentům s finanční pomocí běžencům chová v konečném součtu k přespolním lépe než k vlastním. Vážené kolegyně, kolegové, vládo, máme dnes unikátní možnost nechat s podporou napříč politickým spektrem schválit skutečně významnou pomoc našim občanům, kteří tyto všechny krize snášejí od počátku trpělivě, s pokorou a s důvěrou ve stát, který se o ně v těžkých okamžicích postará. Pojďme schválit takovou pomoc, která bude pro naše lidi skutečně něco znamenat, ne jen prázdné gesto rozbíhající se předvolební kampaně. Nezklamte ty, kteří vás volili. Nezklamte prosím občany naší země.
Já vám také děkuji, pane poslanče, a nyní vystoupí paní poslankyně Renata Oulehlová, zatím poslední přihlášená do obecné rozpravy. Prosím, paní poslankyně.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, pane ministře.
To vyvádění se rok od roku pohybuje cca kolem 200 miliard až 500 miliard korun ročně z České republiky na základě výjimky EU. Celkový přínos těchto opatření se pohybuje v řádu stovek miliard korun a znamenal by poměrně rychlý návrat k vyrovnaným, či dokonce přebytkovým státním rozpočtům. No, ale vláda Petra Fialy, protože naslibovala ve Washingtonu, naslibovala v Bruselu, tak samozřejmě už jí nezbývají peníze pro české občany. A teď na to všichni čeští občané doplácí tím nehorázným zdražováním, které doslova nehorázně vláda Petra Fialy odmítá řešit. A my chceme pomoct lidem v SPD, my máme řadu návrhů a už jsme je představili. Vy nemáte návrhy žádné, plošné zásadní návrhy jste tady nepředložili za půl roku. Takže já to zopakuji ještě, aby si to tady paní předsedající mohla poznamenat: Zákaz aut na benzin a naftu drtivě poškodí hospodářství České republiky a naše občany. Velmi drahá, nepraktická a ve srovnání se současnými auty i nebezpečná elektroauta si ovšem budou moci dovolit pouze ti nejbohatší. Navíc k tomu absolutně není připravena infrastruktura, třeba na sídlištích nebo dálnicích. Pro mnoho občanů se stane automobil nedostupným zbožím se všemi myslitelnými negativními důsledky, protože elektromobily budou podle odhadu odborníků dva- až třikrát dražší než stávající automobily se spalovacími motory. To je přece úplně neuvěřitelná, šílená politika vládní koalice Petra Fialy. Toto opatření bude mít drtivě negativní dopad na hospodářství České republiky, které je založeno na automobilovém průmyslu, a tudíž i na míru nezaměstnanosti a životní úroveň českých občanů. A premiér Petr Fiala jako obvykle mlčí a strká hlavu do písku, místo aby se k tomu vyjádřil, protože mlčení je souhlas, takže s tím souhlasí samozřejmě vláda, no to je jasné. Jinak by přece řekli, okamžitě řekli, že nesouhlasí s hlasováním TOP 09 a Pirátů. Ano, Piráti a TOP 09, strany vládní koalice, poškodily miliony českých občanů tím, že nebudou mít na auta. Já říkám, že žádný vliv Česká republika na nic mít nebude. Tak se ukažte, tak se ukažte! Občané vám, už spousta občanů, a to nejsou jednotlivci, obrovské množství občanů vám přezdívá, že jste ukrajinská vláda a premiér Petr Fiala je ukrajinský premiér, a já s tím musím souhlasit, je to tak. To je neuvěřitelný výsměch všem občanům České republiky. Takže já navrhuji tyto dva body a prosím Poslaneckou sněmovnu o schválení.
Děkuji, pane zpravodaji. Nezazněly žádné hlasovatelné návrhy, takže mohu zahájit rozpravu podrobnou. Opět není zájem o vystoupení v podrobné rozpravě, tak ji končím. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi, končím tento bod. A nyní s přednostním právem pan předseda Marek Benda. Děkuji, já tedy gonguji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Já vám tímto všem děkuji, schůzi končím. A ještě připomínám, že se zde opět sejdeme 23. června v 9 hodin. Přeji klidné odpoledne všem.
Dovolím si tvrdit, že tento pozměňovací návrh je napříč politickým spektrem.
Já vám také děkuji. Není tomu tak. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Eviduji dvě přihlášky.
Ještě jednou dobrý den, kolegyně, kolegové. Je to prakticky identický pozměňovací návrh přijatý zemědělským výborem s tím rozdílem, že je tam doplněná část, která se týká náhrady nákladů v případě, že laboratorní rozbory produktů ekologického zemědělství dovezeného z třetích zemí provedl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
Děkuji. Prosím, pane poslanče.
Je to pozměňovací návrh skupiny poslanců Davida Pražáka, Karla Turečka, Josefa Kotta, Jany Krutákové, Lukáše Vlčka, Tomáše Dubského a dalších.
Není tomu tak. Předložený návrh i v tomto případě za navrhovatele předloží ministr zemědělství Zdeněk Nekula.
Opět děkuji, pane předsedající. Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je adaptace dvou přímo použitelných předpisů Evropské unie, a sice nařízení o veterinárních léčivých přípravcích a dále nařízení o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv. K zajištění řádné adaptace je tedy nezbytné, aby vnitrostátní právní úprava nabyla účinnosti co nejdříve. Velká část právní úpravy se tedy obsahově nemění. Návrh zákona tedy ruší některá ustanovení týkající se veterinárních léčivých přípravků a medikovaných krmiv, která byla duplicitní. Vedle zákona o léčivech se k zajištění řádné adaptace dále novelizuje zákon o regulaci reklamy, zákon o krmivech a zákon o správních poplatcích. Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 8. schůzi dne 5. května 2022 a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona schválit. Děkuji vám za pozornost.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Jenom připomínám, že v 11 hodin máme pevně zařazený bod, takže patrně budu muset vystupujícího přerušit - jenom avizuji dopředu.
Vážený pane ministře, členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych chtěl vysvětlit tři pozměňovací návrhy. Tady je vlastně technicky dořešeno několik bodů. Je to projednáno s Ministerstvem zemědělství a nebyly k tomu žádné výhrady. To je zase projednáno i s Komorou veterinárních lékařů.
Kolegové a kolegyně, já bych se chtěl jenom obecně zamyslet nad tímto předkládaným veterinárním zákonem. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Kolegové a kolegyně, dovolte mi, abych se i já vyjádřila k veterinárnímu zákonu. Dovolím si zde navázat na kolegu Turečka. Tento návrh souvisí s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU o nákazách zvířat v oblasti zdraví zvířat. Upřesnění se také týká přemisťování zvířat, živočišných produktů a dalšího veterinárního zboží mezi členskými státy EU včetně povolování výjimek. Já bych se tady ráda zastavila u toho, co je vlastně hlavním účelem veterinárního zákona. Hlavním účelem bezesporu je péče o zdraví zvířat, předcházení vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a jejich tlumení, ochrana zdraví lidí před onemocněním přenosným ze zvířat na člověka. Proč tady vystupuji? Nebezpečné nákazy zvířat se bohužel v České republice nevyhýbají a situace není tak dokonalá, jak by se na první pohled mohlo zdát. V roce 2021 došlo v České republice k výraznému nárůstu počtu ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky, a to jak v chovech drůbeže, tak u volně žijících ptáků. Celkem bylo potvrzeno 48 ohnisek. Po více než deseti letech byla v roce 2021 potvrzena u drůbeže také nízce patogenní ptačí chřipka. Dobrou zprávou je, že v minulém roce se přes zhoršující situaci v okolních zemích nevyskytl africký mor prasat, a to ani v chovech prasat domácích, ani v populaci prasat divokých.